Železnice neustále je strategický podnik. Dopravně strategický podnik. Toto by mělo být alarmující, protože samozřejmě - zima, mrzlo dva dny, potom se vlaky rozjely a všechno plyne, jak má. Ale uvědomme si, v jakém světě momentálně jsme a co všechno na základě této skutečnosti nefungování krizového řízení a krizového plánu může v jiných situacích nastat.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, je potřeba si uvědomit, že každá věc něco stojí. Je to problém, je to kalamita, to město je paralyzováno, ale rozhodně kvůli tomu nenakoupí desítky pluhů a nestaví krizové řízení na to, aby se něco takového vyrobilo. Internet je všemocný pán, ale neví, kdy rozmrznou dráty. Přetížená call centra v té situaci prostě musí existovat.
Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho faktickou poznámku.
Jednotlivá opatření byla připravena Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a některá z nich navíc vycházejí z doporučení hloubkového posouzení českého finančního sektoru Mezinárodním měnovým fondem. Během projednávání jak zde v Poslanecké sněmovně, tak i následně v Senátu byl hlasován věcně totožný pozměňovací návrh. Zpřísnění limitu pro bilanční sumu družstevních záložen absentuje ekonomické zdůvodnění. Původní vládní návrh limitu ve výši 5 miliard korun vycházel z mezinárodních doporučení pro kampeličky držet základní kapitál na úrovni 10 % bilanční sumy. Navíc návrhem nabytí odlišné účinnosti zavedení stropu pro menší a středně velké kampeličky, a to již na 1. leden 2015, by pak došlo k zavedení nežádoucí diskriminace subjektů dle velikosti. Toto opatření by nedalo středně velkým družstevním záložnám žádný čas na přizpůsobení svých plánů dalšího rozvoje a v neposlední řadě narušilo legitimní očekávání regulovaných subjektů. Ani s tímto bodem za Ministerstvo financí nemohu vyslovit souhlas.
Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Dolejše, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.
A za druhé, do jaké míry je oprávněný argument přímluvců některých kampeliček, že toto pravidlo jim tzv. podváže přísun likvidity do budoucího období. Takže to jenom na dovysvětlení, že jsme se tím opravdu zabývali. Takže tolik na dovysvětlení a samozřejmě výsledek se zjeví na základě hlasování.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu.
V rámci extrémního zpoždění žádosti budou posuzovány individuálně.
Já tomu opravdu nerozumím. Vy jste mluvil o 16. hodině, 100 minutách. Jen popíšu příběh lidí z tohoto vlaku a pak to zkusím zobecnit. Tak po několika hodinách, dvou, třech, čtyřech, byla informace: Teď pojede vlak do Kolína, přestupte si, z Kolína jede 22.39 vlak do Prahy, dostanete se zpátky. Neuvěřitelný! Možná dají někomu stovku, někomu připíšou 50 prémiových bodů, místo aby automaticky vrátily plné jízdné tomu, kdo je o to požádá. České dráhy dostávají z veřejných rozpočtů ročně 12 miliard korun. Už vykládají o tom: Mně to přijde opravdu neuvěřitelné od někoho, kdo čerpá 12 miliard ročně z veřejných rozpočtů. Nefungoval dálnopis, tak nejsou informace. Já tedy ne a jsem moc rád, že jsem mezi těmi cestujícími nebyl, že už jsem byl v Praze, protože normálně pravidelně jezdím. Nepřesné, mylné, zavádějící. Mám návrh jednoho usnesení, který pak přečtu v podrobné rozpravě. Pár otázek. Mnohem horší je skončit někde v poli, bez informací, bez občerstvení, bez tepla. Usnesení pak načtu. Myslím, že to je dobře, že to Českým dráhám jen pomůže. Soukromí dopravci vám umožňují bezplatně vrátit jízdné 15 minut před odjezdem. Toto není souboj o klienty, ve kterém mohou České dráhy vyhrát. Pak vás poprosím o to usnesení. I když nakonec druhý den dojeli, ale za jakých podmínek a v jaké čase.
Vraťme se k tomu, co projednáváme. Pokud máte návrhy na usnesení, s tím asi problém nemáme, ale tady plyne čas naprosto zbytečně. Utrácíme tady čas. Máme projednávat, máme se dostat k jiným závažným bodům. Prosím vás, už ne příběhy o tom, jak jste cestovali vlakem.
Prostřednictvím vás vyřiďte kolegovi Chalupovi, že ho potěším. Já jsem oblast krizového plánování vystudoval. Jsem podjatý, trošku víc možná tomu rozumím než někteří ostatní. Troufnu si říct, že krizové plánování existuje na Českých dráhách, že se zpracovávají jednotlivé situace. A když zahrnujeme do celého krizového plánu celou součást integrovaného záchranného systému. Já nevím, nakolik byla propracovaná, nebo nebyla propracovaná kalamita tohoto typu, ale mohu vám dneska zcela jednoznačně říci, že dráhy a celá naše společnost zažily malý blackout v přímém přenosu. To ještě ta elektrika šla, ale zůstala stát. Nevěděli, co mají dále plánovat. Přiznali jsme tady, že nefungovala komunikace. To není, prosím, zvláštní oblast krizového plánování - komunikace. To je součást krizového řízení. Já nevím, jestli jednal krizový štáb na Českých dráhách a řešil kolektivně tenhle ten problém. Jestli existuje něco, co sdružuje Správu železniční cesty a dráhy a sdružuje České dráhy společně v jakémsi subjektu. Já to nevím, a proto také nechci v daném okamžiku hodnotit něco, jestli bylo nebo nebylo správně uděláno. To, co jsme tady dneska slyšeli, a to zase prostřednictvím pana předsedajícího pro pana ministra, to jsou cenné poznatky, zkušenosti z toho, jak to přímí účastníci zažili, jak to zažili na sobě.
Poslední řádně přihlášený je pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poprosím vás opravdu o stručnost. Ta situace byla skutečně mimořádná, extrémní, nečekaná. Vím, že řadu z vás doprava zajímá, ale určitě nejste odborníci až do detailu. To jsou věci, o kterých dnes si stále jenom vyprávíme, ale ještě se v České republice nestaly, nebo se realizují pouze nějakým experimentálním způsobem na koridorech a ne na ostatních tratích. Tyhle věci chceme ambiciózně řešit, chceme se jim věnovat. Podle nějakého politického klíče jsme i ve Státním fondu dopravní infrastruktury, ať už ve výboru, nebo v dozorčí radě.
Nedávno jsme tu schválili změnu zákona o hmotné nouzi, která poskytuje a upravuje doplatky na bydlení. Z Poslanecké sněmovny dle mého názoru neodešla v ideální podobě, ale snad omezí alespoň něčím zneužívání této dávky. Není třeba vymýšlet něco nového. V roce 2012 přišla sociální reforma, která z ní udělala paskvil. Místo motivace začala pro nezaměstnané a osoby v hmotné nouzi představovat sankce, jejichž hrozbu ukončilo až rozhodnutí Ústavního soudu. V zákoně ovšem veřejná služba zůstala, téměř se ale nevyužívá, nemá ani motivační ani sankční charakter. Převezměme tedy to dobré, co fungovalo, a slaďme to s nálezem Ústavního soudu České republiky tak, aby nikdo nebyl diskriminován. Mám tím na mysli důchodce, postižené, osoby pobírající rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Nedostatky, na které upozorňuje stanovisko vlády k tomuto návrhu, můžeme změnit v rámci druhého čtení. Tímto vás tedy prosím o podporu a propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Ještě jedna omluva. Omlouvám se, paní ministryně, nechtěl jsem vás nijak zkrátit na vašich právech. Prosím, paní ministryně práce. Děkuji, paní ministryně. Dále do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nepadl. Budeme tedy hlasovat o přikázání. Je zde návrh z organizačního výboru na přikázání výboru pro sociální politiku. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat pouze o přikázání výboru pro sociální politiku. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Končím první čtení tohoto návrhu s tím, že byl přikázán výboru pro sociální politiku. Děkuji panu senátorovi a paní zpravodajce. Vítám zde pana senátora Gawlase, který nám návrh odůvodní, a rovnou mu dávám slovo.
Dobrý večer, děkuji pane předsedo.

Kromě toho náplň práce policie je přece mnohem širší a nesestává jen z hlídkování u zákazových značek.

V exponovaných místech je problém, který obce a jejich starosty trápí dlouhodobě, a prakticky nemine den, aby se tam několik takových vychytralých řidičů neobjevilo.

Řekl bych, že pohár trpělivosti přetekl.
V současné době neeviduji nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy. Ptám se na případná závěrečná slova ve všeobecné rozpravě. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Paní zpravodajka se jistě přihlásí ke svému návrhu usnesení.
Takže dovolte, abych přednesla návrh na usnesení. Mám ho poměrně širší, jak jsem již avizovala, přečtu ho celé. Poslanecká sněmovna. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, sedmé volební období. V bodě ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku. Poslanecká sněmovna Na pěstounskou péči nemá být pohlíženo jako na dlouhodobé umístění dětí k cizím lidem, které by nahrazovalo adopci, a rodiče mají mít právo na co nejširší možný styk s dětmi a na konzultace s pěstouny. Pěstounská péče zastupuje rodinu, ale nesmí ji nahrazovat. Důvody odebrání dítěte z rodiny, důvody rozdělení sourozenců a důvody umístění odebraných dětí k jiným osobám než k příbuzným musí být vždy podrobně, konkrétně a přezkoumatelným způsobem odůvodněny a prokázány. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení Poslanecká sněmovna doporučuje prezidentu republiky a vládě, aby iniciovali sjednání mezinárodní smlouvy s Norskem, která by stanovila vzájemnou povinnost obou stran informovat se o všech správních a soudních řízeních týkajících se nezletilých občanů druhé smluvní strany a možnost vstupovat do těchto řízení. Dále zde máme část B, o které bych nechala hlasovat samostatně. Tato stálá komise bude mít devět členů a její členové budou zvoleni z poslanců podle zásady poměrného zastoupení. Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby na lednovou schůzi Poslanecké sněmovny zařadil bod s názvem volba členů stálé komise pro pomoc nezletilým českým občanům v zahraničí. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové za její návrh usnesení. Dále je do diskuse přihlášen pan poslanec Bendl, po něm paní poslankyně Maxová.
Děkuji za slovo. Svůj návrh usnesení už jsem avizoval v obecné rozpravě, je jednoduchý: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby využila institut diplomatické ochrany pro matku dětí Michálkových.
Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila navrhnout, abychom o usnesení A hlasovali po jednotlivých římských číslicích zvlášť.
Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Přivolám naše kolegy z předsálí. Poprosím paní zpravodajku, aby mi předložila návrh usnesení, protože je poněkud komplikovaný. Paní zpravodajko, prosím. Prosím paní zpravodajku, aby mi předložila návrh usnesení, protože je poněkud komplikovaný. Máme tady dva návrhy usnesení. Pak tu máme návrh pana poslance Bendla. Nejprve budeme hlasovat část Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Děkuji. Pan předseda nadšeně kývá. Dále tu mám dvě faktické poznámky.
Buď jsme to zažili, protože jsme v tom vlaku seděli, nebo jsme to četli. Byl to pouhý popis situace, jak říkám, situace, kterou jsme všichni zažili, případně si o ní velice podrobně přečetli. Tak teď nám to ještě jednou přečetl nový ministr dopravy.
V úterý ráno jsem vstával v půl čtvrté, abych telefonoval výpravčím do Svinova, nevěděli vůbec o žádném vlaku. To znamená, tam by se měl udělat pořádek. Děkuji za pozornost.
Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To jenom aby bylo jasno, že není potřeba do premiéra kopat v jeho nepřítomnosti. Děkuji mnohokrát.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Samozřejmě žádný vlak nejel. Olomoucké nádraží bylo úplně plné lidí a všichni se ptali, proč to nejede, co je za problém. Příběh nekončí. Všichni víte proč, máme kluby, potřebujeme zde být. Takže jsem jel zpátky domů a asi od pěti hodin ráno jsem sledoval internet. Olomoucké nádraží bylo plné lidí, informovanost nulová. Vím, že v depech Českých drah stojí možná několik set lokomotiv na dieselový pohon, které by tuto kalamitu zvládly. A samozřejmě tyto možnosti musí posoudit Ministerstvo dopravy. Takže pan ministr a Ministerstvo dopravy konkrétně by nám měli říct, jak se připraví na takovou situaci, aby se taková situace neopakovala. Měli bychom se na to připravit jak v oblasti informovanosti, komunikace s lidmi, s občany, tak jak tuto situaci zajistit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. A nyní prvním řádně přihlášeným je pan poslanec Leo Luzar.
Dobré odpoledne ještě jednou a děkuji za slovo.
Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy.
Kolegové, kolegyně, já jsem si vzal sice technickou, ale využiji i rozpravy. Nebude to dlouhé. Já jsem se nezabýval žádnou jinou novelou tak jako touto novelou. Opravdu mám pocit, že to, co prošlo Parlamentem, má hlavu a patu.
Omlouvám se, toto bylo zmatečné hlasování, protože tu byla žádost o odhlášení. Všechny faktické poznámky odmazávám, všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Prosím za navrhovatele paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby se ujala slova.
Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych vás velmi v rychlosti seznámila se sněmovním tiskem 219, ale v prvé řadě bych chtěla poděkovat za to, že jste umožnili vůbec tento sněmovní tisk dnes projednávat na schůzi, že jsme ho zařadili jako pevný bod. Je to absolutní nesmysl.
Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity. Prosím, aby se z pověření vlády slova ujal ministr dopravy Dan Ťok.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. prosince byl předseda vlády požádán o předložení informace o stavu fungování státních institucí v době kalamity, zejména jak se vypořádaly s nastalou situací České dráhy. Vzhledem k tomu, že se předseda vlády nemůže zúčastnit, dovolte mi, abych požadované informace poskytl osobně.
Já se moc omlouvám, pane ministře.
Já jsem právě chtěl zmínit, že to je mé první vystoupení na půdě Sněmovny a že za něj děkuji a těším se na spolupráci. To, co se stalo, je, že ve dnech 1. až 3. prosince v podstatě ledový déšť vytvořil led na celém území České republiky, a rád bych tady řekl, že bylo velmi těžké zapůsobit standardními metodami a standardními záležitostmi na řešení této kalamity. Pro vaši informaci, během 100 minut zamrzla celá republika.